Prosím, pane ministře, máte slovo.
Děkuji za slovo. Pane ministře Babiši, v rámci svých podnikatelských aktivit jste vlastníkem také vydavatelství Mafra, které vydává kdysi prestižní deníky Mladá fronta dnes a Lidové noviny. Je to prosím otázka vkusu a já do toho nechci mluvit. Co je však za skandální, je, že účastníky těchto konferencí i za vaší účasti jsou státní podniky, které vy ovládáte z pozice ministra financí, a vzhledem k tomu, že je to spojeno s nemalými finančními příspěvky, nelze tady konstatovat nic jiného, než že společnosti se státní účastí, jejichž vy jste jediným akcionářem, sponzorují váš soukromý mediální byznys. Chci se vás zeptat, pane ministře, zda jste si vědom, že kdekoliv v civilizované Evropě by tento uskutečněný čin byl důvodem k okamžité rezignaci. Prosím vás o vaše stanovisko, pane ministře.
Takže já skutečně nerozumím, o čem je tady řeč. Takže mluvme tak, jak to je.
Děkuji a pan poslanec bude chtít v minutě dát doplňující otázku.
Když tomu nechcete rozumět, pane ministře, to je potom těžké. Prostě za pana ministra Kalouska i za pana ministra Sobotky Mafra nepatřila ani Kalouskovi ani Sobotkovi. Takže když tam přišli a byla ta nějaká byznysová aktivita, tak tam prostě nebyl konflikt zájmů. Zatímco dnes ministr Babiš ovládá Čepro i ČEZ, patří mu Mafra a nelze konstatovat nic jiného, než jím ovládané státní podniky sponzorují jeho soukromý byznys. To dřív předtím nebylo. To je až teď. Nechápu, proč tomu nerozumíte. Za druhé. Pokud jsou to pro vás malé peníze, já souhlasím.
Děkuji.
Já jim to řeknu, ať to vrátí. Víte, co je největší tragédie naší země 25 let po revoluci? Že tenhle lhář, tenhle tunelář, tenhle zloděj, který tady nakradl miliardy, symbol korupce, Kalousek, tady je to napsané, dvacet let jeho zlodějin! Nechť si to každý přečte! Nechť nám řekne jeho střet zájmů s Hávou, jak dělal Omnipol, kšefty s Ministerstvem obrany! Tady je to všechno napsané! Tady si to každý může přečíst. Tady nám někdo káže. Takže tady je napsané, jak tenhle zloděj Kalousek, který tu nakradl miliardy, a já rád vrátím ty peníze Mafře, ale nechť Kalousek vrátí miliardy, co tu nakradl! Ještě mu to prodal tak, že to zkrachovalo. To je neuvěřitelné! Taková drzost!!! Já kdybych měl za sebou to, co on, tak lezu kanály. Já mám střet zájmů. To všichni věděli! Toto vydal nadační fond proti korupci. A to je neuvěřitelná drzost, že mě tady někdo obviňuje. Pan Kalousek prosadil biopaliva! Je to úplně jedno.
Pan poslanec je velmi spokojen s vaší odpovědí. S další, jedenáctou interpelací nyní přichází pan poslanec Miroslav Kalousek, který bude pana premiéra interpelovat ve věci konfliktu zájmů ministra financí.
Děkuji za slovo. Vážený pane premiére, váš první místopředseda vlády a ministr financí je kromě jiných aktivit také vlastníkem vydavatelství Mafra, které vydává kdysi prestižní deníky Mladá fronta a Lidové noviny. To, že se na těchto akcích účastní ministr financí a pomáhá tak komerčním aktivitám své divize, to je věcí jeho vkusu, ale to, že účastníkem těchto konferencí jsou i státní podniky nebo společnosti se státní účastí, kde ministr financí vykonává vlastnická práva, je flagrantní a orientální a nechutný konflikt zájmů. Já si myslím, že daňové úlevy a miliardové dotace by mohly stačit. Nemusí krást ještě ze státních podniků ve prospěch svého soukromého byznysu. Prosím o vaše vyjádření, pane premiére.
Děkuji panu poslanci Kalouskovi.
Vážený pane poslanče, dámy a pánové, já jsem zaznamenal v médiích informace, které se týkají toho, že některé státní firmy fungují jako partneři společnosti Mafra. Na základě těchto informací jsem se písemně obrátil na ministra financí a požádal jsem o poskytnutí informací v tomto směru. Podle mého názoru se budou muset nastavit striktnější pravidla pro firemní marketing a myslím si, že by se měla zrušit ta partnerství, která zavdávají takovéto spekulace nebo zavdávají takovéto pochybnosti. Takže tolik jenom velmi stručně jako reakce na vaši interpelaci. Není to věc, ke které došlo po vzniku vlády. Pokládám za rozumné, aby byla nastavena přísnější pravidla pro firemní marketing, a pokládám za rozumné, abychom požádali zástupce státu v dozorčích radách, aby se touto věcí pravidelně zabývali a dohlédli na to, že tady nebude existovat podezření, které by se týkalo střetu zájmů. Já jsem zaznamenal, že tady byla samozřejmě diskuse, která se týkala otázky novely zákona o spotřební dani.
Já se neptal na ČEPRO, pane premiére, já jsem se ptal na váš názor na flagrantní konflikt zájmů, kdy zřetelně státní podniky ovládané ministrem financí sponzorují soukromý byznys továrníka Babiše. To se stalo. Vy jste mi na to odpověděl, že rázně zakročíte, protože řeknete: ty, ty, ty, Andreji, už to nikdy nedělej. On vám na to řekne: koukej mlčet, nebo dostaneš lopatou, a vy budete mlčet, abyste nedostal tou lopatou. Já vám děkuji za odpověď i za vaši politickou odvahu.
Vážený pane poslanče, tohle je prostě objektivně situace, kterou v minulosti pravděpodobně žádná vláda nemusela řešit. Čili budu očekávat na základě jednání koaliční rady ze strany ministra financí konkrétní návrh postupu a pravidel, která by měla být jednotně uplatňována ve státních a polostátních firmách, aby nedocházelo k takovémuto podezření.
Budeme pokračovat interpelacemi na jednotlivé členy vlády. První interpelaci přednese pan poslanec Milan Šarapatka, který bude interpelovat nepřítomného pana ministra zahraničí, alespoň zatím, Lubomíra Zaorálka ve věci personální politiky na Ministerstvu zahraničí.
Otevírám obecnou rozpravu, nevidím žádnou přihlášku, obecnou rozpravu končím. Není tomu tak. V tom případě končím podrobnou rozpravu a budeme hlasovat. Kdo je proti tomuto návrhu?
Na cenových kontrolách se podílí také Energetický regulační úřad, který se zaměřoval na dodržování pravidel věcného usměrňování cen, zejména v odvětvích teplárenství a elektroenergetiky. Těžiště cenových kontrol se přesunulo na tento úřad ze Státní energetické inspekce. Dodržování cen, regulace cen léčiv a zdravotnických prostředků kontroluje Státní ústav pro kontrolu léčiv. Předložená kontrolní zpráva ukazuje, že stále dochází k porušování cenových předpisů, přičemž rozsah cenové kontroly je závislý na poměrně omezených kapacitních možnostech. V této souvislosti bych chtěl poukázat na to, že pokládám za nesprávné, že počet pracovníků cenové kontroly neodpovídá potřebám. Negativním jevem je rozhodně skutečnost, že jejich počet v resortu Ministerstva financí v uplynulých letech soustavně klesal.
Děkuji, pane ministře.
Vážený pane předsedo, děkuji za slovo. Výkon cenové kontroly je příslušnými orgány trvale zajišťován a přispívá k udržování cenové kázně u sortimentu zboží a služeb, kde je uplatňována cenová regulace i v té části neregulované oblasti, pro kterou je charakteristické omezení hospodářské soutěže. Rovněž i v oblasti ochrany spotřebitelů cenová kontrola přispívá k řádnému informování zákazníků při prodeji v maloobchodě a nabídkových cenách zboží a služeb.
Opravdu bych prosil, abyste polemizoval s tím, co jsem řekl. To je taková oblíbená politická metoda. Nic takového jsem neřekl.
A nyní tedy přistoupíme k rozpravě podrobné. Předpokládám, že pan zpravodaj v podrobné rozpravě přečte návrh usnesení. Hlásí se ještě někdo do podrobné rozpravy kromě pana zpravodaje? Nikdo.
Tak ještě jednou. Návrh usnesení zní takto: Poslanecká sněmovna Parlamentu bere zprávu o plnění státního rozpočtu České republiky za první pololetí 2014 na vědomí.
Já děkuji a vzhledem k tomu, že nevidím žádnou přihlášku do podrobné rozpravy, podrobnou rozpravu končím. Dříve než začneme hlasovat o předneseném návrhu usnesení, všechny vás odhlásím a prosím, abyste se znovu zaregistrovali svými kartami. Kdo je proti? Hlasování končím. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, sněmovní tisk 198, což je Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu za rok 2013, byl řádně projednán hospodářským výborem parlamentu. Za druhé, pověřuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu přednesl zprávu o výsledcích projednávání této zprávy v hospodářském výboru, a dále, pověřuje předsedu výboru, aby předložil toto usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny.
Já děkuji panu zpravodaji a nyní zahajuji všeobecnou rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku, tudíž všeobecnou rozpravu končím. Přistoupíme k rozpravě podrobné, do které se hlásí pan zpravodaj.
Děkuji za slovo.
Já děkuji a táži se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy podrobné. Není tomu tak. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Hlasování končím. Informace byla předložena.
My jsme se s panem kolegou Kolovratníkem domluvili a na jeho žádost to udělám já, ale pokud trváte na tom... Velmi stručně.
Já děkuji panu dvojitému zpravodaji a nyní zahajuji všeobecnou rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku, tudíž všeobecnou rozpravu končím a zahajuji podrobnou rozpravu, do které se hlásí pan zpravodaj. Prosím, máte slovo.
Nehlásím, ale musím. Jsou totožná, doporučuji to schválit.
Dobrá, děkuji. Zahajuji hlasování o předneseném návrhu usnesení a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Hlasováním končím. Dříve než přikročíme k dalšímu bodu, dovolte mi načíst další omluvy.
Reálné záporné saldo zdravotního pojištění za rok 2013 tedy činí 3 miliardy korun. Nyní ještě přehled o jednotlivých zdravotních pojišťovnách. Tolik má zpravodajská zpráva.
Jenom jsem vás nechtěla přerušovat. Tímto otevírám obecnou rozpravu, do které se hlásí pan poslanec Heger. Prosím, máte slovo.
Zprávu dávalo dohromady Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo financí. Pan ministr zdravotnictví byl omluven a zajistil tedy jako referenta svého kolegu. Celá řada z nich jich směřovala k tomu, aby se přesunuly určité pravomoci mezi Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem financí a Ministerstvo financí aby výrazně posílilo svůj dohled nad touto sférou. Takže je to trošku zvláštní, že pan vicepremiér zrovna při tomto materiálu nemá čas, když je přitom ve Sněmovně. Musím říct, že tam je spousta věcí, které jsou k nápravě. A jsou to analýzy, které jsou potřeba, aby byly v delších časových řadách, jinak ta množství fakt nelze dobře analyzovat a podobně. Takže já znovu vyjadřuji smutek, že rétorika, kdy Ministerstvo financí velmi kritizuje stav zdravotního systému v mnoha směrech, a činy, které potom následují, tak ty se trošku rozcházejí.
Děkuji a nyní prosím s faktickou pana poslance Urbana.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem asi před takovými třemi lety, možná už je to trochu déle, vystoupil se stejnou věcí jako teď. Spousta lidí už tady vystupovala na mikrofon a vždycky říká, jak je to zásadní, jak je to drahé, když zasedne tento celý jednací sál. A my tady rok co rok trávíme hodiny a hodiny formálním projednáváním těchto výročních zpráv. Je to sice příjemné. Nic dramatického se tady neděje. Ale podle mého názoru to není úplně důstojné.
Tím je Prosím, aby se slova ujal pan poslanec Kolovratník. Děkuji. Děkuji a zahajuji všeobecnou rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku, tudíž všeobecnou rozpravu končím a přistoupíme k rozpravě podrobné, do které má povinnost se přihlásit pan zpravodaj. Děkuji. Proti? Hlasování končím. Konstatuji, že i tento návrh byl přijat, a končím projednávání tohoto bodu. Nyní přistoupíme k projednávání bodu Vzhledem k tomu, že pan ministr zdravotnictví není přítomen, táži se, zda ho někdo zastoupí z vlády. Je to pan ministr zemědělství Jurečka. Prosím, máte slovo.
Dobré dopoledne, vážená paní předsedající, milé kolegyně, kolegové. Nicméně teď naprosto vážně. Systém veřejného zdravotního pojištění dokázal tento deficit pokrýt z rezerv z minulých let a závazky po lhůtě splatnosti vůči poskytovatelům zdravotních služeb nevykázala ani jedna ze zdravotních pojišťoven. Materiál byl projednán v meziresortním připomínkovém řízení, v němž byly uplatněny doporučující připomínky a jedna zásadní připomínka, která byla akceptovaná formou podnětu změny struktury zpracování materiálu následného souhrnného hodnocení.
Tento tisk projednal výbor pro zdravotnictví. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo. Toto je tedy návrh usnesení. Z hlediska makroekonomiky byl rok 2013 rokem, kdy se ekonomická situace České republiky po ekonomické krizi jenom postupně zlepšovala.
Výsledky kontrolní činnosti i nadále potvrzují nedostatečné respektování cenových předpisů ze strany značné části kontrolovaných subjektů. Jedná se o pokuty, které byly Ministerstvem financí potvrzeny v odvolacím řízení. Přetrvávajícím limitujícím prvkem provádění cenových kontrol jsou omezené kapacitní možnosti všech kontrolních orgánů, zejména specializovaného finančního útvaru.
Děkuji a teď zahajuji obecnou rozpravu a zeptám se, kdo se do ní hlásí.
To je skutečně neslýchané!
Teď se zeptám, kdo se hlásí do obecné rozpravy. Nikoho nevidím. Pan ministr nebo pan zpravodaj? Není tomu tak. Přivolám kolegy ještě z předsálí. Kdo je proti tomuto návrhu? Tento návrh byl přijat. Poprosím pana zpravodaje, aby to ještě jednou přečetl, jestli by byl tak laskav, abychom úplně všichni věděli, o čem hlasujeme. Kdo je proti tomuto návrhu?
Hezké dopoledne, dámy a pánové. Budeme pokračovat projednáváním bodu číslo Ale dříve než tak učiním, jenom upozorňuji, že jsme uzavřeli obecnou rozpravu. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
To je to samé, co jste říkal vy, až na to, že já to nepovažuji za politiku, ale za seriózní konstatování věci. Ta vaše pohádka o tom, jak jste snížil dluh, prostě nemá reálný základ. Ano, vy jste snížil stav finančních rezerv. To je pravda. Každý, kdo studoval matematiku nejpozději v druhém ročníku základní školy ví, že to není možné. V tom zákoně o finanční ústavě, který předkládáte, taky říkáte, že ten dluh vůči HDP bude očištěn o stav finančních rezerv, a je to dobře. Protože je na politické úvaze ministra financí či vlády, jestli ty rezervy budou mít 10 miliard, 50 miliard nebo 100 miliard. Ale reálně to neovlivňuje celkové zadlužení veřejného sektoru vůči HDP. A my to nijak nekritizujeme. To, že jste ty peníze uložil a vydělaly 260 milionů korun, taky nekritizujeme. Protože když snížíte rezervy, tak s těmi penězi můžete pracovat, případně můžete pracovat s ostatními penězi, které patří státu a jeho organizačním složkám. Takže nebraňte se kritice, která není. V tom jsme vás naopak pochválili. Ale nejste první ministr financí, který to dělá. Nejste první ministr financí, který snížil stav finančních rezerv státu. Je to jednoduché. Takže ten zázrak, že mám dluh minus 80 miliard za jeden rok a přitom celkově jsem ho snížil, je v tom, že se pouze snížil stav finančních rezerv. Vy sám jste musel přiznat chybu, že jsme mohli mít od 1. ledna zdaněné tabákové listy, jak jsme navrhovali my z opozice. Tehdy jste se smál. Tak je logické, že pokud nepoklesne spotřeba cigaret a tabákových výrobků, že ten výnos bude vyšší. V roce 2014 je to plus, v roce 2015 je to minus pro celkový výsledek státního rozpočtu. Ale je to korektní říkat. A já jsem říkal oba dva roky. Jenže vy každou otázku - otázku! - považujete za politický útok. Nebudu používat silnější slovesa, použiji klidně to slovo prezentování. Kdo chce, si může najít tu tiskovou konferenci ve videoarchivech, na různých serverech a může sám posoudit, zda to bylo suché prezentování, nebo se někdo pochválil, jak to řídil výborně, jak to výborně dopadlo. To už nechám na individuální úvaze každého z vás či diváků či voličů, aby se na to podívali.
Zlepšený výběr daní. Tato vlajková loď ministra Babiše jde dramaticky ke dnu.